Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci pana poslance Jakuba Jandy ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá. Další interpelace je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku programu Antivirus. Jelikož paní ministryně je omluvena, přerušení trvá. A tímto konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili...
Do té doby mohu pouze rekapitulovat již známé informace. Podnět vztahující se na druhý případ aktuálně prošetřuje úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Aktuálně mají s provozovatelem výústí otevřená dvě správní řízení, která se vztahují k provozování výústí a vypouštění odpadních vod z areálu. Dohodli se, že je to v tuto chvíli nejrychlejší cesta, jak dostat areál do zákonných limitů. Další vývoj na straně krajského úřadu však neznám. V něm by se sbíhaly také údaje o firmách a látkách, především nebezpečných, se kterými ve svých provozech pracují. Už dříve ministr Brabec také oznámil, že legislativu dále upraví v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku, aby byli znečišťovatelé pod větší - a to i veřejnou - kontrolou. Konkrétně na Bečvu Ministerstvo životního prostředí jako pilotní projekt ve spolupráci s podnikem povodí umístí přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod.
Vážený pane premiére, slyšel jste tu ránu, jak ten kámen mi spadl ze srdce. Takže já jsem velice rád, že už za dva dny se dozvím, kdo je skutečný viník a co s tím uděláme. Mám trošičku obavu, jestli to za ty dva dny stihneme, ale jsem optimista. Chci jenom říct, že odpovědní ministři jsou vaši podřízení, protože vy jste nejvyšší představitel výkonné moci. Chci ještě jednou říct, objektivní šetření je převážně hlavně ve vašem zájmu.
Já s tou vaší poslední větou souhlasím. Někteří tady předvedli obvinění, potom se omlouvali, ale samozřejmě já mám zájem, aby se to vyšetřilo. Ale mýlíte se, když říkáte, že jsou to moji podřízení. Vláda rozhoduje ve sboru, takže ministři nejsou moji podřízení. Takže není to tak, jak si myslíte.
To se dalo samozřejmě očekávat. Ale nešlo předejít situaci, kdy bude zahlcen soudní systém? Na jaře se totiž v tisku objevila informace, že vláda nepočítá s vytvořením mechanismů pro odškodňování firem kvůli restriktivním opatřením, která kabinet přijal kvůli pandemii koronaviru, a podnikatelé se mají bránit u soudu. Spoléhá vláda v tomto případě na to, že se lidé nebudou chtít soudit a své požadavky na odškodnění nevznesou? Minimálně u několika stovek podnikatelů se tak nestalo a žaloby podali. Nikdo soudný nepochybuje o tom, že podpora především drobného podnikání je velmi důležitá. Vážený pane premiére, neuvažujete nyní o změně přístupu k požadavkům podnikatelů na odškodnění v důsledku vyhlášení mimořádných opatření, která jim zásadně zasahují do běžného podnikání a způsobují nemalé finanční škody, které nejsou kompenzovány z kompenzačních programů?
A pokud se ve vykazování případů neobjevují sportoviště v takové míře, která by jim akcentovaně jaksi patřila při tom daném stupni rizika, je to zejména z výše uvedených důvodů. Já zcela jasně vnímám potřebu sportovních aktivit v kontextu zdravého životního stylu, ale je pravda, že právě u sportovních aktivit se zvýšenou dechovou činností v uzavřených prostorách, kde jsou si lidé blízko, je rizikem, které je obecně popisováno. A když srovnáme tuto aktivitu v rámci třeba ostatních aktivit v obchodech a v pohybu na pracovišti, tak bohužel musíme konstatovat nepříznivou kombinaci toho časového a distančního faktoru společně se zvýšenou mírou dechové aktivity a frekvence, která v tom smyslu posouvá sport především v jeho volnočasové a neorganizované aktivitě do rizikové skupiny. Já si plně uvědomuji to, co říkáte, i to, co říkají lidé v té aktivitě, není to žádným způsobem snaha o to brojit proti sportu. U nižších stupňů rizika naopak do budoucna ano. V současné době, kdy se ta opatření bohužel musí zpřísňovat, si to ale uvědomit nebo představit nyní neumím.
Tak já vám také děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Tímto děkuji panu ministrovi za vcelku obsáhlé vysvětlení. Nicméně má doplňující otázka tedy zní: Pokud by se dlouhodobě předpokládalo, že zůstaneme ve stupni 4 matice PES, a znemožňovalo by to právě jakékoliv sportovní aktivity třeba v řádech měsíců, nepředpokládáte, že by na základě, dejme tomu, i dalších tvrdých dat došlo k tomu, že by se ve stupni 4 toto opatření zmírnilo?
Pane poslanče, takhle striktně bych to neřekl. Já si myslím, že ve chvíli, kdy budeme vidět, že i přesto, že ta situace se nelepší zásadně, tak nedochází ke zhoršování v nemocnicích, nedochází k přetížení zdravotního systému, tak můžeme postupně nastavovat ta nová pravidla. Já vím, že třeba národní agentura sportu navrhuje pilotní projekt, kterým bychom vyzkoušeli, jak spolehlivě preventivně působit, případně zařídit testovací kapacity pro sportovce včetně mladých lidí nebo dětí, tak aby bylo možno sportovní činnost obnovit. Já to určitě budu podporovat, i jsem takto dnes odpověděl předsedovi asociace. A do té doby také se začne rozbíhat vakcinace, která nám tu situaci ulehčí.
Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Já jsem se vás tehdy ptal, zdali počítáte s tím, že dojde k odměně mimořádných výkonů zdravotníků, kteří po první vlně odměnu dostali. Všichni jsme ji společně podporovali. Teď se o ní tak nějak jako nemluví. A tak jsem chtěl, aby tady zaznělo jasné, konkrétní slovo. Ta situace, víte sám, není potřeba tady ty věty opakovat, je mimořádná, dlouhodobé vytížení lidí, kteří pečují o zdraví občanů. A tak se vás chci zeptat, počítáte s tím, kdy a jestli to bude ve stejné výši jako naposledy?
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pane poslanče, já shrnu jenom velice krátce tu první vlnu, o které jste mluvil. Za první vlnu došlo tedy k vyplacení těch plošných odměn zaměstnancům nemocnic a sociálních služeb, což byly dva dotační programy, záchranek a domácí péče v rámci kompenzační vyhlášky, a kraji. Průběžně se stále tedy vyplácejí odměny za péče o hospitalizované covid pacienty, konkrétně je to 500 korun na hodinu pro ty, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče, a 200 korun za hodinu na standardní lůžka. To jsou kompenzace pro ty nemocnice. Diskutují se tedy plošné odměny za druhou vlnu pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, tak abychom se právě nedostali do situace, kdy to třeba dostali jenom lidé, kteří byli v nemocnicích, a ti, kteří byli mimo nemocnice, to nedostali.
Hlavními body mé interpelace jsou proto tyto tři skutečnosti: Je to v pořádku? Podle zákona mají být vedeny dva informační systémy veřejné správy, a to seznam znalců a evidence posudků. Jsou oba připraveny ke spuštění v rutinním provozu? Tak by mě zajímalo, jak jste se vypořádali s požadavky na tyto předpisy. Mám na mysli zejména bezpečnostní požadavky podle obou zákonů, jestli mají atestaci a kdo ji provedl.
Děkuji. Paní ministryně Marie Benešová odpoví. Poprosím ji o slovo.
Tak vyhlášky byly vydány 26. listopadu tohoto roku a ve Sbírce zákonů byly publikovány 7. prosince tohoto roku. Pokud jde o zajištění přípravy na znalecké zkoušky, případně vzdělávání znalců, tak Ministerstvo spravedlnosti mělo původně v plánu uspořádat školení pro znalce věnovaná nové právní úpravě. V listopadu tohoto roku ministerstvo spustilo nový portál pro znalce. Na tomto portálu bylo uveřejněno video věnované problematice znaleckých zkoušek a další videa budou v nejbližších dnech následovat. Na tomto portálu jsou průběžně uveřejňovány také odpovědi na konkrétní dotazy znalců a další informace a podklady týkající se výkonu znalecké činnosti. Znalci tedy nebudou odkázáni pouze na případné komerční studijní pomůcky a budou moci pro studium využít tento oficiální materiál. Nový zákon o znalcích a znaleckých kancelářích a ústavech zavádí místo dosavadního seznamu znalců a seznamu ústavů nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Též zavádí místo dosavadních znaleckých deníků novou evidenci znaleckých posudků. Nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů i nové evidence znaleckých posudků budou informační systémy veřejné správy, které budou zajištěny standardními mechanismy tak, aby nemohlo dojít k úniku informací z těchto systémů. Tudíž jsou tyto informační systémy v souladu se zákonem. Nicméně nás to netěší a samozřejmě plánujeme, pokud to tedy finance dovolí, tuto částku ještě zvýšit a s paní Schillerovou o tom jednám.
Já bych poprosil opravdu dodržovat časové limity.
Dobře, budu dodržovat čas. Docela rád jsem slyšel, že vlastně je jakási standardní ochrana těch informačních systémů.
Další v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tehdy jsem se vás ptala, zda ještě vůbec v rámci vašeho volebního období takovou reformu předložíte a případně kdy. Minulý týden byl veřejně prezentován návrh, který byl nazván důchodovou reformou. Vážený pane premiére, jak tento předložený návrh hodnotíte vy osobně? Jde podle vás o důchodovou reformu ve smyslu programového prohlášení vaší vlády? A jaký bude další osud tohoto návrhu, má vaší podporu?
Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na přednesenou interpelaci.
A řekl jsem na to svůj názor. To mezirezortní řízení končí 13. ledna, takže uvidíme, jak se k tomu postaví jednotlivá ministerstva. A pro mě bylo prioritní to, že jsme našim důchodcům pomohli, že jsme jim navýšili o tolik důchody jako nikdy, že jsme jim dali ty slevy na jízdné. Já myslím, že si pamatují, jak to bylo za našich předchůdců. A splníme to, co jsme řekli, že určitě průměrný důchod bude podstatně vyšší příští rok než 15 tisíc, to byl náš závazek. No horší je to s těmi příjmy a tam je vlastně pes zakopaný. Jednali jsme i s předsedkyní té komise paní Nerudovou 4. února na Úřadě vlády. Takže se tomu věnujeme, ale klademe jednoduché otázky, na které nedostáváme odpovědi. Tak uvidíme v rámci toho mezirezortu, co kolegové vlastně k tomu řeknou, a samozřejmě se s tím budeme zabývat dál.
Děkuji. Prosím.
Já vám děkuji, pane premiére, ale přesto jste mi na mé otázky zcela neodpověděl. Ale já jako mladší ročník se chci podívat i na budoucnost. Vy jste tady ve vládě už tři roky a doposud se vlastně nic nestalo. Teď je tady nějaký návrh na stole a já se chci zeptat, jaký je váš osobní názor na tento návrh. A jaká je vaše osobní představa o důchodové reformě?
A ještě jsme dali i tisíc korun důchodcům nad, myslím, 85 let. Já myslím, že děláme konkrétní kroky ve prospěch důchodců. A tam uvidíme, jak to dopadne s tím návrhem. Ty návrhy jsou fajn. Otázka je, jestli mají finanční krytí. A tam já nemám informace. A mám obavu jenom, že to finanční krytí bude mít negativní dopad pro všechny zaměstnance.
Tak děkuji. Prosím.
Vážený pane premiére, před několika dny jste očkování označil jako jediný konec covidové traumy. Nechal jste se také slyšet, že to nejdůležitější, co vlastně řeším, včera, ráno, dnes, je očkování. Pojďme si nalít čistého vína. Vláda v oblasti očkování naprosto selhala. Proto se vás, pane premiére, ptám, jak bude vypadat vakcinační strategie České republiky. A prosím, nekrmte nás obecnými informacemi o tom, že budeme očkovat důchodce, lékaře a sestřičky. Já se ptám konkrétně, kdy, koho a jak budeme očkovat a kdy bude Česká republika proočkovaná.
Tentokrát se nebudu ptát na světlo na konci tunelu, jak jsem se ptal minule, ale na ta jednotlivá opatření nebo na to jedno opatření. Nicméně tato opatření musí mít samozřejmě v sobě nějakou logiku a musí být podložena nějakými čísly, daty, statistikou. Proto bych se chtěl pana ministra zeptat, proč se od zítřka tedy zavírají restaurační zařízení a fitness.
Jak dobře víte, my jsme zavedli ten systém protiepidemických opatření a nyní jsme v jeho čtvrtém stupni. A pokud se týká konkrétně restaurací, tak existují docela kvalitní studie. Já jednu z recentních jsem i sdílel nedávno. Jedná se o FDA podporovanou americkou studii, která prokazuje, že v místě, kde z principu nelze mít ochranu dýchacích cest, to znamená, právě jsou to restaurace, kde dochází ke konzumaci pokrmů a nápojů a k snížení distance, vzdálenosti mezi lidmi, je riziko přenosu tohoto onemocnění až dvakrát větší. Pokud se týká fitness center, už jsme se o tom bavili, opět malá distance, maximální výdech a zase zvýšená fyzická aktivita, která zvyšuje riziko přenosu nákazy.
Děkuji.
Já možná jenom spíš jakoby...
Dámy a pánové, já bych chtěl říct dvě věci. Já si nemyslím, že to je jenom prevence. Vy jste správně řekl, že se to projevilo už v době před několika dny, a to byl odraz něčeho jiného. To máte pravdu. To byl odraz toho, že ještě i v tom bývalém stupni čtyři se postupně přestávala dodržovat i ta opatření, která byla nastavena. O tom víme, že když se přejde z toho do toho, co to bude znamenat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, budeme pokračovat v 72. schůzi Poslanecké sněmovny. Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. A nyní dávám slovo panu poslanci Vojtěchu Munzarovi, který bude pana premiéra interpelovat ve věci nekončící chaos.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vláda jak na běžícím pásu chrlí na naše občany jedno opatření za druhým. Jeden příklad za posledních deset dnů. Tato opatření v sobě nemají žádnou logiku. Jsou chaotická a ve své podstatě šikanózní. Sami je po vydání označujete za nesmysl. Přesto co je psáno, to je dáno, tak to v právním státě chodí. Vláda se bohužel ukazuje nejen jako neschopná, ale zejména jako směšná. A pokud vláda sama ukazuje, že neví, co dělá, jak jí mají lidé věřit, zejména v těch zásadnějších věcech, které naší zemi ordinuje? Proto mi dovolte, abych vám předal dárek k Vánocům.
Schvalujeme to s jediným cílem - ochránit životy našich občanů. To si všichni tady pamatují, jak to fungovalo za vás.
Děkuji. Prosím.
Ale bohužel situace je daleko vážnější než jenom humor, a to proto, že mnoho lidí je na kraji své ekonomické existence, mnoho lidí v naší zemi je na pokraji z těch opatření, na pokraji svých psychických sil. A ono když pak sami řeknete, že jste to napsali špatně nebo že ta interpretace je špatná, sami to, co schválíte jako celek ve vládě - to není jenom ministr zdravotnictví - co schválíte jako celek na vládě, sami za pár dnů, za pár hodin označujete za nesmysl, tak to skutečně k nějakému psychickému klidu společnosti nepřispívá.
Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz.
Pokud vy byste chtěli nějak prospět našim občanům, tak samozřejmě si myslím, že byste měli nějakým způsobem přemýšlet o tom, jestli přece jenom neumožníte schválení toho rozpočtu, protože pokud to neumožníte, tak veškerá ta pomoc, po které vy voláte, vlastně nebude možná.
Neexistuje na ni lék. Kromě toho přibývají ale další negativní následky kůrovcové kalamity, a to je už v tuto chvíli velmi katastrofický stav silnic nižších a středních tříd, ale také lesních cest, to znamená ať už nezpevněných, nebo zpevněných komunikací uvnitř lesních porostů. A sem směřuje můj dotaz. Takže se chci zeptat, zda Ministerstvo zemědělství vnímá tento problém a zda je připraveno těm tisícům hlavně těch malých a středních vlastníků v tomto směru pomoci. Takže budu rád za písemnou odpověď na svůj dotaz.
Děkuji za slovo. Ve třetím stupni se lyžovat nemohlo, ve čtvrtém už ano. Lyžaři ale nebudou moci na horách přespat, protože nejdříve vláda hotely a restaurace otevřela, ale sebrala jim klientelu, protože zavřela lanovky a vleky. Teď lanovky a vleky spustila, ale hotely a restaurace naopak zase zavřela. Zimní sezóna však trvá jen tři měsíce a přes Vánoce jsou největší tržby, a je opět zavřeno. To jsou ztráty, které už nikdy nelze nahradit kompenzacemi a které se dle propočtů přibližují 20 miliardám. Otázkou je, proč vláda takto jedná, když neexistuje relevantní důkaz o tom, že by se nějak masivně šířila nákaza v hotelech. Takový zákaz je úplně zbytečný, protože návštěvníci hor se stejně ubytují v pronajatých chatách. Dochází ke kuriózním situacím. Ptám se vás proto: Proč znovu uzavíráte provoz ubytovacích zařízení? A kdy v tomto chaosu specifikujete přesné podmínky provozu?
Připraví se pan poslanec Ondřej Profant.
Pane ministře, dobrý den. Včera jste v médiích sdělil, že lidé si nebudou moci vybrat, jakou vakcínu dostanou. Jak jsem pochopil, tak omezení volby je primárně z logistických důvodů. Dokážu pochopit, že každý praktický doktor bude mít jen těžko všech pět druhů vakcíny. Na druhou stranu už nyní sleduji lidi na sociálních sítích, kteří si vybírají tu či onu vakcínu, protože studují její složení, způsob vývoje či statistiky z testování. A může se stát, že jedna nebo více vakcín bude veřejností preferována. Nebo budou i regiony, které budou mít díky rozdílným vakcínám rozdílnou proočkovanost.
Děkuji a poprosím pana ministra o jeho odpověď.
Pane předsedající, dámy a pánové. Pane poslanče, děkuji. Já to vnímám velmi podobně. Je to samozřejmě nesmírně citlivé téma. A já jenom zopakuji, že v rámci té první části, která je teď už téměř jistá, víme, že vakcínou Pfizer budeme schopni obsloužit zhruba 13 tisíc pacientů denně. Jakmile budou potom i ostatní vakcíny, tak to bude přes 50 tisíc pacientů denně. A ten rok je samozřejmě kritický, zejména jeho první polovina. Takže to samo o sobě, aniž bychom to my nebo kdokoli jiný chtěl omezovat, povede k tomu, že nebude možné vyhovět všem těm přáním. Není to zlá vůle, není to snaha omezit zákonná práva lidí, ale je to dáno tím, že tyto vakcíny opravdu nebudou k dispozici všechny pro všechny. Kdyby teoreticky všichni chtěli vakcíny Pfizer, tak se na ně nedostane. To není problém České republiky. Právo toho člověka je, a tomu bude samozřejmě stoprocentně vyhověno, dostat veškeré informace o té vakcíně.